Neříkám všemi návrhy, které jsme navrhli, ale vyberte aspoň některé. Slyšela jsem, že o některých uvažujete, a prosím, skutečně je k těm lidem nasměrujte, protože oni potřebují pomoc teď. A ekonomice se to vrátí, tak jak se to vrátilo nám, když jsme pomáhali za covidu.
Takže vím, jaké všechny výzvy jsou rozjeté v těch příštích letech. Takže to má naprostou logiku. To byl sněmovní tisk 153 o podporovaných zdrojích energie a tam to bylo variantně čtvrtek nebo pátek.
Nyní je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.
Měl jsem tady dva body do programu. Týká se to omezování svobody slova, on tady o tom hovořil obšírně. Já si myslím, že si to zaslouží, že to má být speciální bod. A myslím si, že kde jinde tohleto projednávat než tady. O co bych vás chtěl poprosit, ale je o zařazení sněmovního tisku 48, je to změna občanského soudního řádu. My jsme se tady o tom bavili už několikrát v rámci ochrany spotřebitele. A já říkám: Je to možnost, nikoliv povinnost. Je to drobná změna a vaše vláda na to dala pozitivní stanovisko.
Takže sama Evropská unie vidí, jaká je to problematická země. A proč o tom mluvím? A proč o tom mluvím? Odpověď bude mlčení vlády Petra Fialy. Nikdo to nepůjdete tady vysvětlit nebo odmítnout. Instrument by se prý údajně měl podobat fondu na podporu ekonomiky zasažené pandemií, na kterou si evropská sedmadvacítka celkem půjčila stovky miliard eur u komerčních bank, čímž dále zadlužila členské státy včetně České republiky. To je šílené, šílené, šílené úplně. No, proč o tom mluvím? Proto se ptám a stále nemáme od vás odpověď, od vlády. A ta situace nebude jiná, to si řekněme na rovinu. Mimochodem... No, budu pokračovat. Hnutí SPD tyto návrhy a úvahy ze strany Evropské komise jednoznačně odmítá. Navíc Ukrajina je země, která má obrovský demokratický deficit, to není demokratická země, samozřejmě. Vláda neřeší problémy českých občanů, protože lidé už to opravdu nemůžou vydržet, miliony lidí už nemají peníze, jsou v těžké krizi a stále od vlády nejsou žádná řešení.
Dámy a pánové, já využiji svého přednostního práva jenom jako reakci. Suma, kterou tady bylo operováno, že česká vláda utratila, tak samozřejmě to není pravda. Číslo 54 miliard je součástí celkových možných nákladů řešení krize tak, jak je předložila tato vláda na žádost Poslanecké sněmovny ve Strategickém plánu zvládání krize, kde jsou zohledněny jednotlivé rezorty, ať je to otázka školství, místního rozvoje, MPSV a dalších. To je první věc. Druhá věc. Pokud se podíváte na strukturu státního rozpočtu, tak je naprosto liché tvrdit, že to je na úkor v tuto chvíli něčeho. My naopak se chystáme a už jsme udělali řadu opatření, která mění strukturu státního rozpočtu na výdajové stránce směrem k občanům České republiky, ale v tuto chvíli nebyla krácena žádná rozpočtová kapitola, naopak došlo k navýšení.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? V tom případě je to o dani z přidané hodnoty. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Od stejné předkladatelky další návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení na program schůze? S návrhem byl vysloven souhlas. A nyní budeme hlasovat o pevném zařazení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu na program schůze? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Jako další je návrh pana poslance Radka Vondráčka.
Populisticky, populisticky! Takže ve své podstatě jste nic pro ně neudělali.
Zareaguje pan ministr Stanjura.
Tak co udělali naši kolegové v Polsku? Ale ve světě paní poslankyně Poláci udělali všechno a my nic.
Já bych chtěla poděkovat panu ministru financí, prostřednictvím předsedajícího, že opravdu potvrdil to, že pro ty velké dopravce vláda neudělala vůbec nic, že se teprve snaží vyjednat. A to, co říkal pan ministr, co udělalo Polsko, co jsme udělali my - ano, polští dopravci berou našim dopravcům práci, protože nejsme konkurenceschopní.
Já bych jenom chtěla zareagovat. To znamená, že pro dopravce jste neudělal nic. A do té doby co ti dopravci? Do té doby to bude přesně tak, jak bylo tady řečeno, ti dopravci přijdou o svoje zákazníky. Oni přijdou o své klienty jenom díky tomu, že se to přesune buď do Polska nebo do Maďarska.
Tak pokračuje s faktickou poznámkou pan ministr Kupka.
Takže v žádném případě není pravda, že nic. Ty konkrétní kroky mnoha lidem, mnoha dopravcům významně zjednodušily situaci v tom naléhavém okamžiku. Tady v tom směru byla česká vláda nepochybně úspěšnější. Tak to jsou ty konkrétní věci, které ta vláda udělala, a to už nikdo neodepíše, i když budete čtyřikrát opakovat, že nic.
Děkuji.
Já vás mám ráda, já ráda na vás reaguji. V každém případě to, co říkáte, není pravda. Takže mi neříkejte, že s nimi nemluvím, já s nimi mluvím. Kdybyste si s nimi popovídali i vy, tak byste to slyšeli.
Tak tady bylo i jedno vyznání, které vedlo k další faktické poznámce. Prosím vás, je tady ještě někdo, kdo má rád pana ministra Kupku?
Děkuji za slovo. No nevím, jestli to je hlavní problém občanů České republiky. Dovolte mi tedy, abych vyjmenoval alespoň některé problémy českých občanů, protože mám dojem, že vláda o problémech obyčejných lidí této republiky nemá nejmenší tušení. Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka se nedá očekávat, že by inflace v dohledné době klesla, spíše naopak. Co udělala v této věci vláda České republiky pro své občany? Zdražily se ovšem i nájmy v nájemních bytech, takže se tento problém týká téměř každého. S poklesem zájmu o hypotéky samozřejmě souvisí i problém hypotečních poradců, kteří se musí potýkat s nedostatkem klientů. Co udělala v této věci vláda České republiky pro své občany? Třetím problémem jsou neustále skokově rostoucí ceny energií způsobené jednak přistoupením na systém emisních povolenek a jednak válkou na Ukrajině. Evropská unie vydává emisní povolenky jako nástroj regulace trhu s energiemi a je to samozřejmě zdražování a omezení počtu emisních povolenek, které z velké části stojí právě za zdražením energií.
Já nevím, kam chodíte k lékaři vy, pane premiére, a vaši ministři, ale běžní občané už nám píšou, že začínají být zahlcené třeba oblasti dětského lékařství, léčení vzácných chorob a podobně, a samozřejmě to napětí stoupá. Počet lékařů je dán, kapacity jsou také dány, ovšem přibyl počet pojištěnců, ať státních, nebo jiných. To znamená, a zase od vás vůbec neslyšíme na to odpověď. A my na to hlasitě upozorňujeme. To není zodpovědnost ani Babiše, ani Ukrajiny, ani Ruska, to je odpovědnost vaše. Vy jste vláda České republiky a jediní vy máte odpovědnost vůči českým občanům tyto problémy řešit a vyřešit. A za SPD říkám, že jejich obavy sdílíme. Válka na Ukrajině trvá již dva měsíce a vláda Petra Fialy z ODS dosud přijala více než 340 000 uprchlíků, přičemž vládní politici prosazují neomezené přijímání. To jsou slova pana premiéra Petra Fialy přímo, to jsem zaznamenal přímo. Ale to jsou jen ty dávky - samozřejmě další obrovské náklady, dohromady 54 miliard už to stálo. Náklady na ubytování, zdravotní péči a na začlenění Ukrajinců do škol jsou vládou v tento moment odhadovány na 54 miliard korun. Já nevím, proč to nechce poslouchat, tahleta trápení, tyhlety reálné problémy, které mají, dá se říci, miliony českých občanů, proč radši odejde ze sálu, aby neposlouchal tyto věci? Postup Fialovy vlády v této věci pokládáme za nepřiměřený a nesouhlasíme s ním.
Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou další přihlášku, zavolám kolegy a kolegyně z předsálí a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Návrhů se nám sešla celá řada, tak vás poprosím o jistou míru trpělivosti, tak jak je budu číst. Myslím, že už jsme v sále všichni a že mohu zahájit hlasování. Jako první bod předložil pan předseda Okamura. Ano, nejprve začneme grémiem. Jako první bod budeme hlasovat návrhy, které přišly z grémia, s drobnou úpravou, že bod 79, je to volební bod, bude načten, ale nebude zařazen napevno. Je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. První z nich je bod, který předložil pan předseda Okamura. Je to nový bod s názvem Vláda neřeší problémy českých občanů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento nový bod? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Nebudeme hlasovat o jeho pevném zařazení. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 4, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Jako další opět předkladatel pan poslanec Výborný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 92, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Je to dodatek smlouvy k satelitnímu systému. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále je zde návrh od stejného předkladatele. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tuto změnu? Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 8, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Od stejného... Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ano, já o tom bodu dám hlasovat s tím, že všechny další body se posunou v pořadí dolů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Je to hlasování s pořadovým číslem 10, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti žádný.
Vláda také tvrdí, že nemůže regulovat ceny elektřiny pro odběratele České republiky. Přitom slovenská vláda to dokázala. Závěr je jediný: česká vláda opět selhala. Problém nechce řešit úmyslně. Proč premiér Fiala nezajede raději do Německa pro plyn za 7 korun za kubický metr, abychom za plyn neplatili více než 100 miliard korun navíc oproti jiným státům, protože my ten plyn nakupujeme několikanásobně dráž? Situace je naprosto kritická. Ceny plynu pro odběratele jsou tak v Česku více než dvakrát vyšší než například na právě zmiňovaném Slovensku. Například že energetickou krizi zvládneme a že jsme na ni připraveni. Ceny tak zůstávají v průměru na nějakých 45 korunách za litr nafty, což je prostě neskutečné, a podle některých předpovědí budou i dále narůstat. Hnutí SPD navrhovalo několik řešení spočívajících v dočasném odpuštění DPH na pohonné hmoty, případně ke stanovení maximální ceny za litr. Co udělala česká vláda? Navíc je to na pouhé čtyři měsíce. Zemědělskou produkci - nebojte se, už budu končit, ještě minutu - zemědělskou produkci ovlivňuje nejen šílená cena energií, benzinu nebo nafty, ale bohužel i skokový nárůst cen u ostatních komodit. Jaká byla reakce nynější koalice? Smáli jste se nám.
Máme faktickou poznámku pana poslance Adamce.
Co je dovoleno lidem tady s přednostním právem, není dovoleno nám, kteří to přednostní právo nemáme.
Vracíme se do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Kolovratník.
Jsem optimista a věřím, že třeba jednou podobnou shodu hnutí ANO a ODS tady zase najdeme. To je reakce na tu předchozí debatu. To je to Německo, zmínka toho Německa...
Poprosím ostatní kolegy, aby se utišili. Míra hluku se zdá být více než optimální.
Děkuji za to moc. Teď má připravený další krok. Pokud vím - nemám ty zprávy nejčerstvější, abych byl korektní - ale má připravenou další paušální pomoc ve výši nějakých 300 euro na každého pracujícího. To prosím, kolegové, sledujte, tímhle se zkuste inspirovat. Nakonec jsem nebyl vyslyšen.
Sleva na poplatníka je schválená ještě předchozí Sněmovnou a vládou, a to je dalších 13 miliard. To znamená, že vy se chlubíte něčím, co nejde za vámi.
Nyní pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuju za faktickou poznámku. A pojďte se jich zeptat, co si o tom myslí oni. Pojďte k nám. Pojďte se jich zeptat, těch matek samoživitelek. Akademická debata tady, když nám chodí 100 000 na účet, to se to vypráví, to se nám to diskutuje.
To je určitě menší než město, ve kterém žijete vy. Já mezi ty lidi chodím a nebojím se. Nakupuji tak dvakrát týdně o víkendu a vím a mluvím s těmi lidmi, když mě zastaví. Nebo to není pravda? To je řešení? To je přece jednoduchá matematika.
Eviduji další faktické poznámky.
Tohle jsou opravdu povídačky. Oni to cítí, když jdou do toho krámu. Oni to cítí, když musí zaplatit dětem nějaké náklady na školní výlet. Já nechci.